Asi žijeme každý úplně někde jinde. Tady se přece nemluví o tom, že vezmeme právo dotčené veřejnosti, ale mají ho mít jednou, ne sedmkrát. Zásady územního rozvoje, územní plán, EIA, územní rozhodnutí, stavební povolení. Pořád dokola, pořád ti samí. Co je špatně na tom, že chceme, aby ten spolek měl místní příslušnost? Stoprocentně. To, že veřejná správa taky chybuje, to je taky pravda, ale to není jedno nebo druhé. A když to sečtete, tak máme rekordně dlouhou přípravu stavby. Nakonec postavit tu stavbu je to nejjednodušší v tom čase. I s tím problematickým výběrovým řízením. Je to populární. Takže pokud chce mluvit o přístupu veřejnosti, tak klíčová je místní samospráva. To je klíč!
Zahájil jsem hlasování číslo 61 a ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další krok? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám.
Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové, vážená paní ministryně, vážení páni ministři.
Já jenom krátce k hlasování k pozměňovacím návrhům.
Bylo hlasováno - poprosím pana zpravodaje. Bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích a my přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Já přednesu návrh usnesení. Je tady žádost o odhlášení. Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Návrh zákona byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji.
Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, já bych vám chtěla vyjádřit hluboké poděkování, že jste hlasovali pro tento zákon. Bylo velmi těžké opravdu ho dotáhnout sem, až do třetího čtení.
Děkuji za slovo. Pro vaši informaci.
Za pět minut, připomínám, ve 12.55 se sejde organizační výbor.
Návrh byl přijat. Další návrh. Z přítomných 168 pro 158, proti nikdo. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Z přítomných 168 pro 140, proti nikdo. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Kdo je proti? Děkuji vám. Z přítomných 168 pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Návrh byl přijat. Další návrh. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Další návrh. Návrh byl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji vám.
Pan poslanec Foldyna, po něm pan poslanec Okleštěk, Bendl a Kalousek, všechno faktické.
Jenom proto, že různé iniciativy vstupovaly do stavebních řízení jednotlivých stavebních objektů, které tam byly. Je to jasné - jednou a dost! To je v Německu, v Rakousku normální. My se divíme, jak rychle stavějí a krásně stavějí v Německu a v Rakousku. No, divíme se proto, že ten zákon, který jim to umožňuje, je paskvilem této Sněmovny, a my se to snažíme narovnat.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Já pro paní poslankyni, vaším prostřednictvím. Děláme územní plány, všichni mají možnost se vyjádřit. Děláme zásady územního rozvoje, všichni mají možnost se vyjádřit. Děláme posouzení vlivu u těch významných staveb, posouzení vlivu na životní prostředí. Tady plně souhlasím s tím, co řekli moji předřečníci, jak pan Stanjura, tak pan Foldyna. A myslím si, že dotčená veřejnost má extrémní množství příležitostí, aby se vyjádřila, a to by mělo pro ni stačit.
Prosím pana poslance Bendla s faktickou poznámkou a po něm pan poslanec Kalousek.
Děkuju za slovo. Což byla desítky let plánovaná stavba. Když tady vymyslíme paskvil, který ten stavební úřad má rozhodnout, a řekneme, že se ke všemu může vyjadřovat každý, a pak to svedeme na toho úředníka, že mu dlouho trvá, než si v tom udělá jasno, tak to přeci je úplně na hlavu postavené. To je na hlavu postavené. Za to nemůžou ti lidé. Pardon, skoro se mi chce říct sorry jako.
Další faktická poznámka, pan předseda Kalousek a po něm pan poslanec Gabal.
Dámy a pánové, já jsem jako předseda TOP 09 velmi hrdý na to, že náš ekologický program má velkou prioritu v hájení našich hodnot. Že naše odborné autority, profesoři Moldan, Hruška, Šarapatka, pánové Kučera a Tesař mají i mezinárodní renomé. A naše politické chování tomu také odpovídá. Důsledně chráníme krajinu a přírodu pro budoucí generace, což je bytostně konzervativní téma. A ti, kteří se mu věnují, tak kazí dobrou pověst ochránců přírody a krajiny. A na základě tohoto přístupu my budeme hlasovat racionálně.
Bohužel musím říct, že jsme asi zdědili z minulého režimu, a přešlo to do 90. let, že ekologie a občanské aktivity jsou konflikt se státem a s byznysem. To je prostě jakési nepříjemné klima, které tady tyto věci u nás obklopuje. Jako silová záležitost.
Nyní je přihlášena paní ministryně s faktickou poznámkou. Takže s faktickou, výborně. Potom pan poslanec Zemek, potom pan předseda Stanjura a další.
Nejedná se o změnu novely zákona o územním plánování, stavebním řádu, to znamená novely samotného stavebního zákona. Nejedná se ani o návrh změny paragrafu u novely zákona o EIA. Jedná se o návrh pana poslance Foldyny na změnu jednoho paragrafu v zákoně o ochraně přírody a krajiny. A v původním návrhu novely není tato novela vůbec uvedena. Poslanecký návrh pana poslance Foldyny požaduje, aby byly spolky - spolky - účastníky pouze řízení vedených pouze podle zákona o ochraně přírody a krajiny.
Pokud jde o záměnu těch jednotlivých odkazů, ty není potřeba, to je logické. To je zvýšení počtu hlasování. Vzhledem k souvislosti, která tam je mezi těmi jednotlivými ustanoveními, budeme hlasovat tedy o proceduře ve třech krocích. Ve druhém kroku bychom hlasovali... To bude první hlasování, které uděláme. Souhlas s předneseným? Ještě je tam nějaká změna, pane zpravodaji? Takže pokud není žádná jiná změna, tak nejdříve hlasujeme o tom, jestli se body 34, 35, 36, 37 a 39 hlasují jednotlivě, nebo zvlášť. Rozumíme si? Čili teď je ten návrh, buď návrh zpravodaje, nebo návrh výboru. První hlasování, které zahájím, číslo 55, je o tom, jestli se tyto body mají hlasovat zvlášť. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji vám. Hlasovací procedura byla schválena se změnami, které byly načteny. Děkuji. Návrh nebyl přijat. Druhý návrh.
Budeme hlasovat po přikázání výborům. Kdo je proti tomuto návrhu? Nyní mi dovolte přečíst několik omluv. Omlouvá se pan poslanec Augustin Karel Andrle Sylor z jednání Poslanecké sněmovny mezi 15.05 a 20.00 z důvodu pracovního jednání. Otevírám další bod a tím je bod číslo Z pověření vlády předložený návrh uvede přítomný ministr životního prostředí pan Richard Brabec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Především napravuje nedostatečnou implementaci rámcové směrnice o vodách, konkrétně odst. 4.7, tím, že zakotvuje způsob udělování výjimek vodoprávním úřadem v případě, že realizací záměru dojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchové nebo podzemní vody. Návrh tak umožňuje dotčeným vodoprávním úřadům dvoufázově zhodnotit, zda posuzovaným záměrem nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru. Tady konkrétně dochází k významnému omezení administrativy v oblasti poplatků, kdy je v návrhu novelu upuštěno od povinnosti podávat poplatková hlášení u obou typů poplatků, tzv. zrušení záloh. Fond se tak stává správcem poplatků ve smyslu daňového řádu. Mimo zjednodušení systému, které plyne z aplikace daňového řádu namísto dosavadního správního řádu a z centralizace celého procesu, je pozitivem také snížení administrativní zátěže České inspekce životního prostředí, která je a měla by být primárně orgánem kontrolním. Dále dochází ke změně ustanovení týkající se geologických prací spojených se zásahem do pozemku. Také dochází ke změně ustanovení týkajících se ochrany před povodněmi a záplavových území. V zájmu ochrany před povodněmi se do znění vodního zákona navrhuje vložit ustanovení, které v odůvodněných případech zabrání opětovnému nebo novému zastavění záplavových území, případně zvýší informovanost občanů a podnikatelských subjektů o míře povodňového nebezpečí. Rovněž se upravují některá sankční ustanovení a záležitosti týkající se vodoprávního dozoru.
Máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Děkuji za pozornost.
Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že silniční doprava tvoří jednu ze základních logistických podmínek pro eventuální přepravu vojsk nebo evakuace a podobně, navrhuji výbor pro obranu.
Výbor pro obranu.
Děkuji za slovo.
To jsou všechny návrhy, o kterých nyní budeme hlasovat. Nejprve tedy o návrhu paní poslankyně Černochové na přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, o kterém jsem zahájil hlasování. Návrh nebyl přijat. Dalším návrhem je návrh na přikázání výboru pro obranu. Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Posledním návrhem je návrh na zkrácení lhůty o 30 dnů na 30 dnů. Návrh na zkrácení lhůty nebyl přijat. Tím jsme se vypořádali s prvním čtením tohoto návrhu zákona. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr Jan Chvojka.
Směrnice se zabývá ochranou práv pracovníků EU a jejich rodinný příslušníků.